My jsme tady takového výsledku dosáhli. K takové dohodě jsme nyní velmi blízko a my to oceňujeme.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký dobrý, ještě pořád srpnový den. Ten návrh, který vzešel z politické dohody, má podle našeho soudu ještě velkou řadu nedostatků. Možná by se s troškou nadsázky dal nazvat zákonem pozičním. A pokud se v rámci pozměňovacích návrhů podaří alespoň některé ty věci, které nám tam zatím vadí, obrousit, tak můžeme potom uvažovat o tom, že svůj názor změníme. Zatím to tak nevypadá.
Děkuji. A nyní prosím k řečnickému pultíku - pane premiére, vydržte - pana poslance Bartoška.
Klub KDU-ČSL podporuje návrat do druhého čtení. Chtěl bych zde ocenit přístup opozice i koalice v tom, že jsme udělali džentlmenskou dohodu a tu jsme dodrželi.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní místopředsedkyně, teď budu mluvit spíše za sociální demokracii než za vládu jako celek. Chtěl bych také ocenit vůli většiny politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně k dohodě o podobě zákona o státní službě. Sociální demokracie měla samozřejmě svoji ideální představu o tom, jak by ten zákon o státní službě měl vypadat.
Děkuji. Já se budu snažit, aby výtka nepřišla do středu a nespadla na mě, a budu mluvit - budu se snažit mluvit tedy tak, abych zaujal. Jestli neznáte pana Lukáše Wagenknechta, já se domnívám, že ho znáte, je to významná figura současné koalice, první náměstek ministra financí, který nastoupil do své funkce v únoru, čili těsně poté, co ten článek byl v Lidových novinách publikován. "Zodpovědnost za zlepšení kvality demokracie a právního státu v naší zemi je věcí každého občana. Jsme občanským sdružením, jehož cílem je posílit kvalitu veřejné správy a legislativy v České republice. Spolupracujeme s experty z praxe, kteří získali své odborné znalosti jak v České republice, tak v zahraničí. Vytváříme most mezi českou praxí a zkušenostmi z mezinárodních institucí, které upravujeme pro potřeby české veřejné správy." "Služební zákon se stal hitem posledních dnů. Z debaty ve Sněmovně by se mohlo zdát, že jeho alfou a omegou je zrušení lustrací." - Doufáme, že přispěje ke zkvalitnění státní správy. Jak toho zkvalitnění dosáhnout? Nejčastější odpovědí je, že státní správu musíme odpolitizovat. Politici nebudou mít vliv na chod správních úřadů, místo nich budou rozhodovat superúředníci. Ale nebudou to přece oni superúředníci, kdo budou jmenováni politickým ředitelem státní služby? Ono to přece ani jinak nejde, jedině že bychom úředníky volili v referendu napřímo. Zejména pro společnost, která ztratila v politiky důvěru. Demokracie však bez politiků nemůže existovat. Již prezident Masaryk říkal, že pokud má demokracie své nedostatky, máme překonávat ty nedostatky, ale ne demokracii. Předáním moci malé skupince nevolených úředníků nedostatky neřešíme. Jak je vidět, ne všichni, ani ti, kteří jsou součástí dnešní koalice, tento názor mají podobně tak, jako ho má pravicová opozice. Česká státní správa není zpolitizovaná, ale zprivatizovaná. Přenesením pravomocí z politiků na superúředníky tento problém nevyřešíme. Loutkáři a kmotři budou tahat za provázky dále." Služební zákon i navrhovaná novela pana poslance Ještě více pokrčíme rameny, když si uvědomíme, že Francie je poloprezidentský systém. A je rozverná Francie opravdu symbolem řádu a pořádku, který nám tolik chybí? V České republice máme parlamentní demokracii s poměrným volebním systémem. Nemíchejme jablka s hruškami a inspirujme se u zemí, které mají podobný systém. Například v Německu neexistují žádní superúředníci. Tyto náměstky řídí ministr a ne superúředník bez demokratické legitimity. Navíc tam platí jasná pravidla. Není možné, aby si ministři vodili na ministerstva své kamarády. Tady je jasné, že významný člen současné koalice, pan první náměstek ministra financí, má zcela odlišný názor proti tomu, co je tady předloženo. Ještě dokončím ten citát, už jenom krátce: "Jakýkoli služební zákon" - říká Lukáš Wagenknecht - "státní správu samu o sobě nezkvalitní. Nemůžeme jít z jednoho extrému do druhého a namísto nepotismem ničené české státní správy přejít k technokratickému superúředníkovi, postaveném na poloprezidentském systému, který u nás nemáme." Oznámení konference říkalo, že "vyvíjela-li se česká společnost za posledních 20 let více než bouřlivě, neméně dynamicky by se mělo také rozvíjet spravování náležitostí její země, zejména pokud se jedná o správu věcí veřejných. Na této konferenci vystupoval Vladimír Špidla, předseda Evropského hnutí, které má blízko k Good Governance. Charakterizoval klesající konkurenceschopnost České republiky, provázenou nedostatečnou, ba absentující dlouhodobou strategií země. Neexistuje žádná česká politika, která by byla koncepční, a to v žádném ze svých subsystémů. Důsledkem toho je, že operační úroveň správy je politická, nikoliv odborná a koncepční. Zároveň fakt, že strategické otázky se řeší mocensky a nikoliv v politické debatě, k budování dobrého vládnutí. Hlavním důvodem odlišení politiků a úředníků je, že obě skupiny reprezentují dvě odlišné součásti fungování státu, a proto musejí být vybaveni odlišnými dovednostmi a kompetencemi. U nás v současnosti neexistuje rozdíl mezi politiky v exekutivě a státními úředníky v exekutivě. Česká veřejnost se věnuje spíše negativním jevům nefunkčnosti správy státu než jejím systémovým změnám a adekvátním rozsahem s tím spojených kompetencí. David Ondráčka vidí jako zásadní problém, že po 23 letech chybí České republice představa o tom, kam tato společnost má a chce směřovat. Současnou situaci charakterizoval bonmotem jako "rozbitou společnost a nemocnou politiku". Podotkl, že přestože se koncept dobrého vládnutí v české kotlině prozatím neuchytil, upozorňování na negativa je prvním, důležitým krokem. Kauza politických trafik přinesla kvalitativní posun. Existence vnějšího tlaku na problém nominace politiků do státních firem může přispět ke změně zavedené netransparentní praxe. Myslím si, že vyjádření Rekonstrukce státu k novele služebního zákona jste všichni jako poslanci dostali.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Slovo má tedy pan poslanec Heger, po něm s přednostním právem paní ministryně Jourová. Já prosím Sněmovnu, aby se ztišila, aby pan poslanec mohl argumentovat v důstojné atmosféře.
Dámy a pánové, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezké dopoledne. Já jenom abych navázal plynule k tomu, co jsem tady říkal, tak -
Děkuji.
Mluvil jsem o prvním bodu, a to je, co se dělo při přípravě zákona za Rusnokovy vlády. Nyní mi dovolte, abych ukázal, že ani názory, které se týkají struktur blízkých dnešní koalici, a názory pravděpodobně uvnitř současné koalice nejsou tak jednoznačné, jak by se zdálo z některých vyjádření. My jsme prostě přesvědčeni, zrovna tak jako koalice je přesvědčena, že její verze je správná, že některé zásady z našeho pohledu jsou prostě špatné, devastující a pro budoucnost tohoto národa a naší politiky velmi nebezpečné. A jsou to právě ty věci, které my jsme společně jako TOP 09 s ODS dali na papír ve čtyřech bodech a byli bychom velmi rádi, aby se o nich dále jednalo.
Tohle přece není o Bruselu, tohle není o Evropské komisi. To je o tom, abychom konečně dokončili reformu státní správy v naší zemi a zrealizovali krok, který je naprosto nezbytný - odpolitizování státní správy. A bavme se o tom, jak ty věci můžeme udělat. My se jako vláda nebráníme jednání. Ale prosím, používejme v té diskusi, která nás čeká, pravdivé argumenty, používejme relevantní argumenty, netvařme se, že ten problém se tady objevil dnes s čerpáním prostředků z Evropské unie, ten už měla také minulá vláda. A poznámka poslední. To je přece důležité pro hospodářský růst, to je důležité pro zaměstnanost. Nejde o to vyčerpat evropské peníze. Často se říká - musíme to zrychlit, abychom vyčerpali peníze. Když to teď zdržíme, celý ten proces, a operační programy se neschválí ještě na podzim letošního roku, tak přijdeme o celou jednu stavební sezonu v České republice v rámci čerpání evropských fondů. A to bude samozřejmě velká chyba. Proto ten tlak. Ne kvůli Evropské komisi, ale kvůli našim občanům, kvůli našim firmám, kvůli zaměstnanosti, kvůli pracovním místům v České republice. A teď mi řekněte alternativu. Je tady alternativa odkládání? Prodlužování? Tak to ty výzvy zase posuneme? Přijdeme celkem o dva roky? A pak už na konci ty peníze nestihneme vyčerpat? To je alternativa, kterou nabízí opozice? To přece není žádná rozumná alternativa pro naši zemi. Ano, my jsme připraveni jako vládní koalice jednat, ale nechtějte po nás, abychom zapomněli na ty vážné úkoly, které tady každá vláda má, to znamená zvládnout základní témata čerpání prostředků z Evropské unie tak, aby nedošlo ke zpoždění, tak, aby nedošlo k ohrožení hospodářského růstu v naší zemi. Je jedno, co o tom říkal minulý ministr financí Kalousek ve vaší pravicové koaliční vládě.
Nyní zde mám pět faktických poznámek.
Tak, trvalo to dvanáct minut, mohlo to trvat dvě minuty, já zkusím za ty dvě minuty zareagovat alespoň na některé z věcí pana premiéra. Vy nás ale neposloucháte. My celou dobu říkáme, že naším účelem je přijetí dobrého zákona, ne odklad a nepřijetí toho zákona. To za prvé. Mimochodem, my jsme pro něj nehlasovali! My víme, že má horší rozpočtové dopady než to dílko pana Dienstbiera, a naším cílem není, aby platil zákon z roku 2002, pro který jsme nehlasovali. A pan premiér byl tehdy... Pan premiér si hezky odporuje. Tak co platí? Neudělali jsme nic, nebo jsme zvažovali mimořádnou schůzi? Obojí platit nemůže. Musíte si vybrat. A já s vámi v tom souhlasím. V tom jsme ve shodě.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane premiére, zase. Odmítám, abyste nás tady vydíral nějakou zaměstnaností, myslím si, že když začnete šacovat lidem, kolik mají doma televizí a ledniček, tak zaměstnáte půlku národa, ta druhá všechno zabalí nebo uteče z takovéhle demokracie. Takže já si myslím, že to není na místě. A my vás vyzýváme k jednání, aby se ten zákon opravil. Nic víc a nic méně. Já nevím, proč tady emotivně takto vystupujete. Pan ministr financí říkal, že tuto zemi řídí nemehla.
Vyjednávači údajně, tedy podle Mladé fronty Dnes, zkoušeli i politický obchod. Jedna strana získá eurokomisaře, druhá oplátkou budoucí post šéfa státní služby." Petr Fiala říká: "To jasně ukazuje, že pro vládní strany jsou důležitější posty pro vlastní členy než zájmy českých občanů. Koalice nás již několik měsíců ujišťuje, že v evropských otázkách bude postupovat jednotně a vždy v zájmu Česka, ale nedělá to," jak říká Petr Fiala. Zase tak často ve sněmovně nediskutuji a vystupuji spíše k otázkám zdravotnickým, ale toto jsem si opravdu nemohl odpustit. Snažil jsem se vás přesvědčit, že nic z toho není pravda, a velmi vám děkuji za vaši dlouhodobou pozornost.
Ještě předtím, než vystoupí paní ministryně Jourová, faktická poznámka pana poslance Jandáka.
Ale já se přesto zeptám. A včera jsem se čirou náhodou díval na televizi a tam jsem se dozvěděl, že to není nutné! A bylo mi líto trošku pana ministra Hegera, že tu plýtval slovy a myšlenkami, proto bych se rád zeptal, jak to tedy je. Protože my to nevíme.
Tento závazek je v dohodě o partnerství. Včera byla moje slova v jakési zkratce posunuta do interpretace, kterou jsem si sama nepřála. Je tam věta: "Osobně bych si to velmi nepřála, přesně kvůli tomu závazku, ale budeme muset to jednání otevřít, vysvětlit Evropské komisi, jak to vypadá s procesem schvalování služebního zákona. A samozřejmě, že budu doufat, že dojdeme k nějakému konsensu." Ono to totiž, dámy a pánové, je trvalé vyjednávání. Znovu ale říkám, že já cítím ten závazek jako velmi silný. Co nám hrozí, pokud bychom nebyli schopni vyjednat odklad? A znova říkám, že si to nepřeju. Máme tím zatím podmíněno schválení operačních programů, což jsou dotační programy, které by měly už financovat konkrétní projekty. Takže takto to stojí. A máme to v zápisech z různých jednání i z osobních jednání bez zápisu, u kterých jsem byla osobně přítomna. Já ale pevně věřím, že bude. Velmi bych si to přála.
Vystoupení paní ministryně vyprovokovalo sérii faktických. Nejprve pan předseda Stanjura, potom pan poslanec Jandák.
Děkuju, pane kolego, za to gesto. Ale já nejsem šťoura.
Pan předseda Stanjura a potom ještě s faktickou pan poslanec Černoch.
Komisaři, zřejmě ti odcházející, s tím souhlasili. Bavme se o tom, co potřebuje Česká republika.
Pracovní skupina Rekonstrukce státu hodnotí tento návrh vzhledem k uvedenému neutrálně a poukazuje na potřebu jeho následného dopracování. Rekonstrukce státu porovnala návrh komplexního pozměňovacího návrhu novely služebního zákona s parametry v prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Komentář návrhu byl podkladem také pro kulatý stůl za účasti oponentů se zkušenostmi z veřejné správy a členů pracovní skupiny Rekonstrukce státu, který přispěl ke zformulování hodnocení pozměňovacího návrhu. - Tedy ten stav, o kterém já jsem říkal ve středu na začátku tohoto vystoupení, že ho pokládám za ještě podstatně důležitější než odpolitizování státní správy. I kdybychom optimisticky předpokládali, že ke kvalitní novelizaci skutečně dojde, dočasný model odměňovaní snižuje finanční ohodnocení mladých lidí s vysokoškolským vzděláním, jelikož se ruší rozpětí ve stupních a je kladen důraz pouze na senioritu. Tím bude státní správa finančně ještě méně atraktivní pro mladé lidi. Zároveň návrh prakticky uzavírá vstup do státní správy zkušeným profesionálům a odborníkům z jiných sektorů. Noví úředníci budou smět vystupovat pouze na pozici referenta a vedoucího oddělení, a to včetně bývalých úředníků, kteří odešli do evropských či mezinárodních institucí, s výjimkou Evropské komise. Navíc v průběhu prvního roku mají proběhnout výběrová řízení na místa nadřízených. Vybírat se tak bude jen ze stávajících úředníků bez nového nastavení odměňování. Hrozí tak formalistická realizace těchto výběrových řízení a je ohrožena implementace zákona. Návrh rezignuje na reformu systematizace, ani nová systematizace není podložena žádným auditem agend ani obdobnou analýzou. Rychlost přijímání zákona jde na úkor jeho kvality a dlouhodobé udržitelnosti. Je reálnou hrozbou, že zákon bude brzy novelizován. Návrh komplexní novely je připravován bez zapojení opozice. - Prosím, říká David Ondráčka, znovu opakuji: Návrh komplexní novely je připravován bez zapojení opozice. Takto systémová a zásadní právní norma by měla projít standardním legislativním procesem včetně věcného záměru, zhodnocení dopadu regulace a vnějšího připomínkového řízení. Chybí také finanční analýza dopadů. Návrh komplexního pozměňovacího návrhu není doprovázen změnovým zákonem, který má být teprve připraven. Tolik tedy mimo jiné Transparency International a David Ondráčka. My samozřejmě máme řadu výhrad k činnosti této organizace a k určitému nátlaku, který dělala.
Mohli jsme si to vyjednat. Možná to zkusil, možná to nezkusil, možná to zkusil, možná uspěl, možná neuspěl. Buďme sebevědomí a říkejme, že chceme dobrý zákon pro Českou republiku a pro občany, kteří budou chodit na úřady a kteří tu službu - říkáme pořád služba. Mnohdy to není.
Faktická poznámka pan poslanec Černoch.
Tady padala slova o tom, kdo to mohl přijmout, nepřijal, kdo to chtěl přijmout, nebo nechtěl přijmout. Má v tuto chvíli skoro 90 pozměňovacích návrhů, což si myslím, že svědčí samo o sobě.
Jenom pro pořádek.
Máme tady zákon o státní službě a ten bude, vážené poslankyně a vážení poslanci, plně účinný od 1. ledna příštího roku. Čili tady nejde o nějaké závody s Evropskou komisí. Nevím, kam zmizel, ale chci jasně říci, že tato novela je pro výdaje státu šetrnější, než pokud začne platit stávající zákon, který je v tuto chvíli schválený, ale není ještě plně účinný. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tohle přece tady vůbec není nová věc. Už vláda Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska se přece potýkala s problémem zákona o státní službě v souvislosti s jednáním s Evropskou komisí. Pan poslanec Stanjura tady vládě doporučuje, ať je statečná, ať se Komisi postaví, ať Komisi oponuje, teď je na to výborná chvíle, protože už celý letošní rok jsme propásli a nevyčerpáme ani euro, už tohle je přece první rok nové finanční perspektivy a teď se jedná o schválení operačních programů, dohody o partnerství a samozřejmě, že všichni v Evropě pospíchají, aby co nejdříve mohli začít čerpat evropské peníze. A teď je ta nejlepší chvíle podle pana poslance Stanjury začít se hádat o podobě zákona o státní službě. Chci vám připomenout slova vašeho vlastního ministra financí ve vaší koaliční vládě, pana Miroslava Kalouska. Vláda proto zvažuje možnost, že by se kvůli přijetí zákona mimořádně sešla Poslanecká sněmovna, aby se mohl začít projednávat ještě v červnu." - Zdůrazňuji, mimořádně sešla Poslanecká sněmovna, aby se mohl projednávat ještě v červnu. - "Není vyloučeno," říkal váš ministr financí Miroslav Kalousek, "že budeme muset využít institut mimořádné schůze, ale to není v legislativním procesu nic neobvyklého." Já se tedy ptám, když teď doporučujete vládě onu statečnost, aby se vzepřela tlaku Bruselu, abychom tady neschválili ten odporný zákon o státní službě, proč vy jste takto stateční nebyli. Byla to vaše koaliční vláda! Byl to váš ministr financí a tehdy řekl to, co jsem tady přečetl. A prosím, řekněte, že to není pravda. A o tom je tady dnes mimo jiné tato diskuse. Ale neměla by se svážet jenom k otázkám čerpání prostředků z Evropské unie.